Takže to je jedna z těch, ze kterých beru nejvíce peněz a přesouvám je na živou kulturu. Další se týká cest prezidenta. Já vás velmi žádám, abyste tyto pozměňovací návrhy podpořili. Děkuji vám za pozornost i předem za podporu těchto pozměňovacích návrhů ve třetím čtení.
Do rozpravy s přednostním právem je jako první přihlášen místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a po něm s přednostním právem se stanoviskem klubu ČSSD pan poslanec Roman Onderka.
V prvé řadě se jedná o to, že vláda odmítá škrtnout zbytné výdaje, které teď v krizi nepřinášejí nic slušným lidem. Na jednu stranu vláda vyplácí peníze politickým neziskovým organizacím podporujícím migraci do České republiky, nakupuje drahou zahraniční armádní techniku, a tím teď v krizi podporuje mnohem vyspělejší západní ekonomiky, vysílá české vojáky do bojových misí do střední Afriky a Afghánistánu, zatímco jiné členské státy NATO vojáky stahují domů, a na druhou stranu vláda nemá dostatek peněz na podporu slušných občanů. Rozpočet je potřeba restrukturalizovat a hnutí SPD na to upozorňuje dlouhodobě. Vláda ale nemá odvahu a podle všeho už ani koaliční sílu správný rozpočet připravit, protože vztahy vládních stran hnutí ANO, ČSSD a KSČM jsou v poločasu rozpadu. A doslova na to doplatí všichni slušní občané České republiky. Jsou to i sirotčí a vdovské důchody. Jsem rád, že i díky hlasům SPD dostanou důchodci přidáno i příští rok. Jsem rád, že i díky hlasům poslanců SPD bude zrušena superhrubá mzda, aby zůstalo pracujícím lidem více peněz v peněženkách. Ale to nestačí. Hnutí SPD podporuje českou armádu a naše vojáky, o tom žádná. Ale teď v krizi je podle našeho názoru potřeba drahé zahraniční nákupy, které desítkami miliard podpoří německou, francouzskou a americkou ekonomiku, odložit. Některé z položek jsem před chvílí jmenoval. Vláda ale úspory nepotřebných výdajů odmítá. Je děsivé, že vláda rozpočet prostě střelí nějak od boku. A vláda si nedala ani práci, aby alespoň formálně seděl. Formálně znamená, aby seděla alespoň hrubá čísla. Ale smutná realita je ve skutečnosti taková, že i ta čísla jsou jen divadlo, kdy vláda tu přidá, tu škrtne, ale nikdy nevíme, jakou skutečnou efektivitu ta předváděná čísla budou mít, přesněji, posléze se to dozvídáme z kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu, který už standardně po desetiletí vždy a téměř všude konstatuje, že se peníze neutrácejí efektivně, pokud se rovnou nerozkrádají. Jen z posledních zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu. A to plánujeme dostavby jaderných bloků za stovky miliard. Abych uvedl další příklad, opět ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj při pronájmu nebytových prostor na Staroměstském náměstí v Praze nesjednalo v roce 2014 nájemné alespoň ve výši, která byla v daném místě a čase obvyklá. Nájemce navíc neplnil všechny sjednané povinnosti, ale ministerstvo vůči němu neuplatnilo žádné smluvní sankce. A abych byl férový, tak dodám, že v té době byla ministryní předchůdkyně současné paní ministryně. Vážené dámy a pánové, v debatách o jakýchkoliv rozpočtech létají miliardy a stamiliony na stranách příjmů i výdajů. Nebát se a nekrást, říkal prezident Masaryk, a já bych to doplnil na nebát se myslet a nekrást. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM bude nepochybně přemýšlet, kde vzít, a budou chtít někomu brát, protože odmítají provést škrty. Jakékoli zvyšování daní slušným lidem považuji v této situaci za krádež peněz, které si občané, živnostníci a podniky vydělali svou prací. Nebát se myslet platí jak pro vládu a ministry, tak pro ty, kdo vedou státní firmy a měli by státu vydělávat peníze.
Říkám to proto, že někteří jste se hlásili do obecné, i pan poslanec Onderka mluvil o tom, že se potom přihlásí v podrobné. Já jsem se přihlásil s několika poznámkami. Rozpočty, tak jak tu byly předkládány, nevyužívaly to unikátní dlouhé období vysokých ekonomických růstů pro nějaké silné impulsy, ale pořád víc a víc peněz od daňových poplatníků se využívalo na provoz státu, na různé výdaje, někdy i na uplácení voličů nebo konkrétních voličských skupin. Podívejte se, jak vypadají naše silnice, podívejte se na investice do vzdělání, do vědy, výzkumu. Na jedné straně se mávalo v ruce nějakými plány investic za osm bilionů korun, ale na druhé straně se podepisovaly rozpočty, kde se investice v poměru k HDP nepohybovaly ani v té výši jako během ekonomické krize. Nechci říct, že vláda má v tomto směru štěstí, ale kdyby tu ta krize, kterou procházíme, nebyla, tak na konci tohoto roku bychom tady měli vládu, která nevyužila období vysokých ekonomických růstů k tomu, aby tu byly silné investiční výsledky, aby se snížily daně, aby tu byly udržitelné vládní výdaje. Nebudu tady líčit hříchy vlády, myslím si nakonec, že toto je poslední rozpočet, který tato vláda sestavuje. Ale chci zmínit dvě věci, které v souvislosti s jednáním kolem rozpočtu a státních financí považuji za dobré zprávy, tedy dvě dobré zprávy. První dobrá zpráva. Já doufám, že tento příběh dotáhneme do úspěšného konce. A pojmenuji to pravými jmény. To je dobrá zpráva, podle mě dobrá zpráva ze všech možných hledisek. Ano, je to určité tajemství. Všimněme si: 500 miliard deficit, který vláda schválila, nebo vládní většina, pro letošní rok. Navržených 320 miliard deficitu na příští rok. Poznají to už v únoru. To si myslím, že je opravdu velmi velmi dobrá zpráva. Já tu dobrou zprávu vidím v tom, že se najednou po dlouhých letech při projednávání státního rozpočtu očekává, že se najdou úspory. Že se bude nějak škrtat, že se najdou rozumné úspory v nerozumných a neefektivních nebo ve výdajích, které nejsou úplně nevyhnutelné. A toto je vlastně unikátní situace, nová situace a myslím, že jako předseda Občanské demokratické strany to mohu posoudit, umím to i ocenit. Protože my jsme tady v posledních letech dávali vytrvale návrhy, jak uspořit, jak se zbavit některých výdajů, které považujeme za zbytečné, nesmyslné, nadbytečné. Letos je to jiné, takže samozřejmě i letos moji kolegové takové návrhy předloží, návrhy na úspory ve výši desítek miliard korun, a my se tady budeme ucházet o podporu. Ty peníze, které ušetříme. Oslovuji tady v tomto případě především, nebo na prvním místě vládu, pana premiéra, paní ministryni financí, protože je potřeba, aby vláda přicházela s návrhy úspor, a je to i vládní odpovědnost. Abych měl nějaký tip pro vládu, kde by se třeba dalo začít, tak ukážu jednu tabulku. Tady ta tabulka je, to jsem nezpracoval já. Takže kdyby se k tomuto vláda přihlásila, k tomu návrhu z února 2019, a teď jsme ho nějak realizovali, tak se určitě posuneme dál. Ale já skutečně vládě neříkám, kde ty škrty má ona sama hledat. My ukážeme, kde my vidíme úspory, kde se dá podle nás ušetřit. A jenom tak nějak předpokládám, že se k tomu přidají i další. Určitě Občanská demokratická strana je připravena spoustu dobrých návrhů, vašich návrhů, podpořit. A kdybyste třeba s nějakými úsporami silnými nepřicházeli, tak vás prosím, abyste v zájmu rozpočtové odpovědnosti podpořili návrhy Občanské demokratické strany.
Já vám také děkuji. Vystoupí pan poslanec Jiří Kobza, připraví se pan poslanec Pavel Jelínek.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, příjemné pozdní odpoledne. Jak nám ukázala koronavirová krize, je dobré mít připravené peníze v případě, že nějaká podobná krize se objeví. Nějakým velkorysým darům do zahraničí v řádu stovek milionů korun rozhodně není důvod. Naopak prostředky na řešení krizových situací, stejně jako finance pro naše záchranné složky, jsou dnes jednoznačně prioritou. Já bych chtěl říct ještě jednu věc vlastně ke všem čtyřem pozměňovacím návrhům. Jsou to všechno peníze, které náš stát nějakým způsobem rozdává nebo věnuje do zahraničí, ale jsou to peníze, které si musíme půjčit. Takže já si myslím, že rozdávat může ten, který má dostatek nebo přebytek svých vlastních zdrojů, ale rozhodně ne ten, který se kvůli tomu musí zadlužovat. K zahraniční rozvojové pomoci bych chtěl říct, že její systém spočívá tak, že projekty, které financuje Ministerstvo zahraničních věcí, provádí nějaká neziskovka, která většinu těchto peněz spotřebuje na svoji vlastní režii, na svůj vlastní provoz. Konkrétně zde navrhuji zřídit ad hoc novou položku Humanitární pomoc Arménii pro osoby postižené válkou v Náhorním Karabachu. Takže já vás si dovolím požádat o podporu těchto návrhů. Věřím, že ty peníze, které, když už si je doopravdy musíme půjčit, tak budou účelněji vynaloženy, tak jak jsem přednesl.
Děkuji.
Je to reakce na schválený daňový balíček, to znamená, že přinášíme úspory téměř ve výši předpokládaného výpadku. To je asi všechno. Kdo bude chtít, tak si ten pozměňující návrh může prostudovat. Je tam úspora na platech, je tam úspora, co se týče nejrůznějších dotací podnikatelským subjektům. Jsou tam i provozní úspory na Ministerstvu financí z titulu toho, že de facto skončila EET. De facto byla zrušena daň z nabytí nemovitosti. Je potřeba říci, že celková výše této kapitoly, nebo tohoto typu výdajů činí více jak 122 mld. korun. Myslíme si, že stát má prostě začít šetřit sám u sebe. A ordinujeme to, co jsme slibovali, čili odtučňovací kůru. Ta druhá položka je snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v institucích státního charakteru. Na této položce, na úspoře platů, navrhujeme uspořit téměř 17 mld. korun.
SPD jednoznačně preferuje regionální školství územních samosprávných celků, jehož součástí jsou základní školy, před procesy Evropské unie. Tímto navýšením může vláda potvrdit svůj přístup k řešení mimořádných opatření v období covidové pandemie. Navýšení ostatních neinvestičních výdajů zamezí nedostatku prostředků na pomůcky, učebnice a vzdělávání učitelů v době koronavirových opatření.
Navrhuji přesuny v rozpočtu za více než 23 mld. Prosím o podporu.
Děkuji. Paní poslankyně Vostrá, připraví se pan poslanec Radovan Vích.
Zdůvodnění k jednotlivým pozměňovacím návrhům je v systému.
Děkuji.
Jedná se o pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu, kapitole 307 Ministerstvo obrany. Chtěl bych říci, že podle SPD rozpočet Ministerstva obrany prioritně nevychází z reálných potřeb armády a hlavně z potřeb obrany státu, ale již léta odráží potřeby zajišťování zahraničních operací. Reálně pak odráží skutečnost, že armáda má přislíbeno x miliard korun, na které teprve hledá příslušné projekty, aby je mohla následně proinvestovat. Bezpečnostní situace ve světě se zhoršuje. Je potřeba zahraniční operace vyhodnotit, jejich počet optimalizovat a některé ukončit. Mám tím na mysli zejména Afghánistán, Irák a Mali. Projekty nejsou dostatečně dopředu připravené, mění se specifikace a následně jsou snahy o zkracování termínů na jejich realizaci s dovětkem, že pokud někdo zpochybňuje tyto akvizice, tak je proti modernizaci armády. Hlavně to jsou zbrojní zakázky bez výběrového řízení způsobem vláda - vláda. A i když někdo argumentuje offsetovými programy, já jsem přesvědčen o tom, že jde o čistou podporu ekonomik cizích zemí v této složité době. Já jsem čekal, že to vláda udělá také, ale zatím mám pocit, že to za něco vyměnila, nebo směnila někde ve světě. Předpokládám tedy, že se jim opět nepodaří do konce roku několik miliard korun proinvestovat, a to je již v podstatě každoroční evergreen s dalším dopadem na armádu.
Přihlášeno 100 poslanců a pro tuto variantu byl 1 hlas, jeden poslanec. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Já se omlouvám, já to hlasování ruším jako zmatečné. Já jsem se nezeptal na stanoviska. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Z radioaktivních nerostů 75 % rozpočet obce, 25 % státní rozpočet. Ostatní dílčí úhrady 38 % rozpočet obce, 32 % rozpočtu kraje, 30 % příjmem státního rozpočtu.
Pane zpravodaji, tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je pro? Přihlášeno je 100 poslanců, pro 93, proti nikdo. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh je stručný a jednoduchý a opakovaně jsem ho zde představoval. Návrh jsme podávali v reakci na první vlnu pandemie covidu, která významně postihla organizace pracující v sociálních službách, jak ty pobytové, tak i ty mobilní. Ze zákona, který iniciovala převážně sociální sféra, se tak stala a stává novela, která může významně pomoci třeba malým sportovním klubům na venkově nebo malým amatérským divadlům.
Já to zkusím stručně vysvětlit. Jde o to, že dnes ty firmy mají menší zisky, tím pádem pokud by chtěly udržet ty dary na stávající úrovni, tak si je nebudou moci odečíst z daní. Nicméně máme trochu obavy z toho, aby se to nezneužívalo v případě, že popustíme ta stavidla úplně. Ostatně pan předkladatel už nyní uvedl, že problém je především to, že ty dary se propadají. Tak já bych vás chtěl požádat o podporu a věřím, že potom ve znění by to bylo poměrně konsenzuální.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo nemá nikdo, takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Ještě všechny jsem odhlásil na základě žádosti, kterou jsem slyšel. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo. Takže bych si dovolil navrhnout proceduru. Pak by bylo béčko, což je pan poslanec Hrnčíř. A céčkový návrh je tedy už pan poslanec Ferjenčík. Pokud projde, že je to legislativně technická úprava možná, tak bychom hlasovali v té pozměněné podobě o návrhu C.
Nikdo se nehlásí. Budeme hlasovat o proceduře, tak jak byla navržena. Prosím, zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Ano, nyní bychom rozhodli o legislativně technické úpravě pozměňovacího návrhu C, tedy pana poslance Ferjenčíka.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Ano, z tohoto hlasování vyplývá, že až budeme u návrhu C, tak budeme hlasovat o jeho původní podobě.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Opět bez doporučení výboru.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Posledním z pozměňovacích návrhů je pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka, původní verze.
Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
A nyní hlasování o zákonu jako o celku.
Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? S návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pan navrhovatel.
A mně přijde vhodné, abych tady jménem českého sportu, české kultury, ale i organizací, které se věnují sociálním službám, poděkoval.
Paní poslankyně Aulická Jírovcová se hlásí s přednostním právem za klub KSČM. Ano, samozřejmě vám vyhovím. Dámy a pánové, věnujte mi prosím pozornost. Na základě dohody poslaneckých klubů bude jednání Poslanecké sněmovny pokračovat ve 14 hodin. To znamená, že budeme mít teď přestávku na jednání klubu KSČM, pak bude polední přestávka a sejdeme se znovu ve 14 hodin.
Děkuji za slovo.
Ano, děkuji.
Takže to z toho logicky vypadává. O té první noze jsem hovořil, to jsou ti časopisoví šmejdi. Já vám děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu.
Děkuji, pane předsedající. To znamená, my jsme jako klub připraveni ten pozměňovací návrh podpořit, protože samozřejmě máme stejné puzení zabránit tomu, aby byly podvodné reklamy na výrobky, které slibují zázračné vyléčení. Nicméně já si nejsem úplně jistý, a když jsem diskutoval s náměstkem pro legislativu Ministerstva zdravotnictví, tak mě neuklidnil, že je to úplně takhle napsané. Jedna z těch televizí v podstatě má prakticky co půl hodiny bloky reklam. A teď mám velmi jednoduchý dotaz na pana ministra, nebo na toho, kdo to víte. Bude tedy tato reklama považována za tu reklamu, která podle tohoto zákona nebude smět být vysílána, nebo nebude? Já teď tu reklamu nijak nehájím, ale abychom si řekli, o čem se bavíme, o čem hlasujeme. Pokud se bavíme o různých náramcích, které zachraňují život vysíláním záření a speciálních prostředcích, není co řešit. Mně ovšem tvrdili legislativci Ministerstva zdravotnictví, že ten pozměňovací návrh je psán tak široce, že se to týká i tohoto typu reklam. Mně nevadí, když zmizí z televize reklama kolegy Uzla, ale rád bych, aby tato informace jasně zazněla, jestli se to týká tohoto typu reklamy, kdy zdravotnický prostředek propaguje v médiu veřejně známá osoba, nebo netýká. Znovu opakuji, informace z legislativců od ministerstva byla, že týká. Pokud netýká, budu jenom víc uklidněn. I tak budu pro tento pozměňovací návrh hlasovat, protože ho považuji za správný. A děkuji předkladatelům, že ho připravili.
Já děkuji panu poslanci Válkovi, to byl poslední přihlášený do rozpravy.